Možná pozorný čtenář by mohl namítnout, že se zde vlastně velmi zvyšují i kapitálové výdaje. Zde v tomto resortu došlo k navýšení o 103 zaměstnance za minulé tři roky. Přitom jenom podotýkám, že v letech 2011 až 2013 došlo ke snížení o 377 zaměstnanců, aniž by se to snížení nějak dotklo funkčnosti ministerstva. Prostě vláda na stejné činnosti potřebuje stále více pracovníků, stále více lidí za stále více peněz. Naproti tomu je zde veliké navýšení závazků z mezinárodních smluv. Dámy a pánové, já jsem připravil pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému jako sněmovní dokument 5310, a tímto se tedy k tomu svému návrhu hlásím. Již jsem řekl, že těch 30 milionů přece nemůže stačit nikdy při takovém obrovském množství opatření, která musíme činit, abychom čelili, pokud tak uznáte za vhodné, hrozící klimatické katastrofě a klimatické změně. Hlavními oblastmi podporovaných aktivit jsou ochrana přírody a biologické rozmanitosti, životní prostředí a vlivy na lidské zdraví, adaptace na klimatickou změnu a inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Je škoda, že je to i na úkor rozvoje možná Lesů České republiky, možná i jiných organizací. Chtěl bych slyšet od ministra zemědělství, že takovéto financování těchto opatření bude dále pokračovat a že to kryje možná z jiných prostředků, které jsem nenašel. Co je z mého pohledu fatálně špatně a dlouhodobě se tady o tom bavíme a říkají to vládní poslanci stejně jako opoziční, že je třeba si všímat nakládání s vodou. Už jsou to zpětně miliardy korun, které jsme do této oblasti investovali. Co mě zarazilo, jsou o miliardu větší správní výdaje ve Státním zemědělském a intervenčním fondu. Proč to musí být zrovna jedna miliarda navíc z roku na rok? Když jsem mluvil o medvědu grizzlym, nemohu, i když je to třeba možná pro někoho z vás detail - pro ministra financí zcela určitě - nicméně je to velké politikum. A já tvrdím, že to je spíše volební medvěd než efektivní vynakládání finančních prostředků. V jakém objemu a na základě jakých pravidel. Kdo to rozhodl a kdo to případně podepsal. Nicméně se ukazuje, že to spíše byla jakási buchta, protože uvnitř resortu A ukazuje se tedy, že to v každém případě jde. A že by tam byla nějaká výrazná podpora - spíš mám skoro pocit, jako kdyby tam byla nějaká osobní nevraživost.
Prosím, máte slovo.
Kolega Bendl reagoval na pana ministra Jurečku. Já tady nechci dělat nějakého soudce, jestli to bylo tak, nebo tak, protože mě se to netýkalo. Argumenty, které tady zazněly, připomínky, kde jsou částky - když to poslouchám, opravdu zvedám obočí. Pojďme si věcně a pragmaticky říct, že tam jsou cifry, nad kterými stojí za to se zamyslet. A nehledejme a neuvádějme argumenty, že vy jste to dělali také tak. Potom tady zase bude nová vláda. A nehledejme v tom jenom, my jsme koalice, my jsme opozice.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Zahradník.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych stručně zdůvodnila svůj pozměňovací návrh. Návrhem nedochází ke změně výše prostředků rozpočtovaných na plat prezidenta republiky. Snížení navrhuji v reakci na dlouhodobý stav, kdy A uvedu několik příkladů. Vzpomeňme, že při přijetí generálního tajemníka NATO pana Stoltenberga na Hradě visela vlajka OSN místo vlajky NATO. Prezident republiky Zeman kritizoval velvyslance Schapira, že se nezúčastnil na oslavách státního svátku 28. října na Hradě, prý tuto informaci obdržel od hradního protokolu. Hradní mluvčí Ovčáček následně reagoval, že pan velvyslanec byl sice přítomen, ale že byl neviditelný. Nemířil kritiku do vlastních řad, ale obvinil z pochybení Řízení letového provozu. Posléze se samozřejmě zjistilo, že Další kapitolou je pan kancléř Mynář. Ten například nařídil uzavření východní brány u Černé věže, což způsobuje komplikaci řadě zaměstnanců a členů hradní stráže. Přijímá též sporná rozhodnutí. Údajně si dokonce nechal otevřít Jelení příkop, protože si tam potřeboval zaběhat. A poslední kapkou či vrcholem je to, že hradní stráž musí vzdávat kancléři poctu. Tato pocta přísluší však jen prezidentu republiky, ústavním činitelům či státním návštěvám. V důsledku tohoto chování hradního kancléře o odchodu uvažuje třetina nejzkušenějších členů útvaru. Je to právě prezident republiky, kdo je zodpovědný za své spolupracovníky. A dokud bude ve svém okolí trpět, ba přímo či nepřímo podporovat neprofesionální a nedůvěryhodné osoby, nejeví se jako ospravedlnitelné, aby se na jejich odměňování podíleli daňoví poplatníci. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Takže nezlobte se na mě, já si myslím, že jsme hodně dobře placeni, abychom tady dělali to, co máme, a schvalovali rozpočet.
S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.
Kraťoučká poznámka, nebudu zdržovat.
Děkuji. A prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který je řádně přihlášen do rozpravy. Připraví se pan poslanec Vilímec.
Ten poslední pozměňovací návrh ale schválil už rozpočtový výbor, takže je to trošku nadbytečné.
Jsou tu ještě, mám avizováno, tři přihlášení, včetně pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Je už 13 hodin.
Prosím, máte slovo.
Je to kulturní památka, která je součástí kulturního dědictví. Obnova památek má při realizaci vysoký podíl mzdových nákladů, je to minimálně 50 %, a z toho vyplývá i vysoká návratnost prostřednictvím odvodů na sociální pojištění a DPH. Nyní přistoupím k představení druhého pozměňovacího návrhu, který najdete ve sněmovním systému pod čtyřmi tisky. Zabezpečují tuto výuku jednak pro civilní osoby, jednak pro řidiče veřejného sektoru, pro policii, pro záchrannou službu a výsledky jejich činnosti jsou také doložitelné. Věřím, kolegové a kolegyně, že zvážíte účelnost této investice, opravdu prospěšnou činnost s hmatatelnými důsledky, a pro jednu z těch variant se rozhodnete a bude schválena.
Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. My tady velmi často slyšíme, že je nutné chránit památky, že památky dotvářejí kulturní krajinu, často jsou dominantami města, ale i malých obcí, a je to jistě nesmírně důležité. Ministerstvo kultury například zřizuje 29 příspěvkových organizací, a když vezmeme třeba Národní památkový ústav, tak ten zase má pod sebou řadu zámků, možná si to ani neuvědomujeme, které zámky a které památky navštěvujeme, že jsou právě pod touto správou. Já jsem tady několikrát musela interpelovat pana ministra právě proto, že v rámci expozic některých zařízení příspěvkových organizací Ministerstva kultury se naprosto nešetrně, protože bez znalosti věci, například zachází s takovýmhle dokladem uměleckého řemesla.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, už tradičně načítám pozměňovací návrh, který se týká rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 MPSV transfery na podporu reprodukce majetku. Jde o program rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Tento program se snaží investičně podporovat provozovatele sociálních služeb, a to jak ty, které zřizují kraje, tak ostatní poskytovatele. V minulosti padly výtky, že by toto měla být prioritně starost krajů, avšak tento názor neobstojí. Zásadním důvodem, proč navýšit rozpočtovou částku na tento program, je fakt, že stále zůstává nemalé procento zařízení sociálních služeb, které neodpovídají současným standardům a bohužel dále zastarávají. K dalšímu navýšení zcela jistě dojde počátkem roku 2017, kdy žádosti jsou předkládány vždy do 15. 3. příslušného kalendářního roku. Aby se alespoň nejnutnější investice v sociálních službách mohly realizovat, je potřeba částku povýšit alespoň na hladinu 450 mil. korun. Rozpočtové krytí navrhuji v rámci stejné kapitoly 313 MPSV, kdy o stejnou částku navrhuji ponížit rozpočet specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti. V oblasti zaměstnanosti je pak končící rok 2016 výrazně úspěšný. Pro rok 2017 je sice predikován nárůst již výrazně menší, přesto se s nárůstem počítá. Proto snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti je logické a nemělo by se negativně projevit v rámci kapitoly 313 MPSV. Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že v letech, kdy se ekonomice daří, je naší zásadní povinností investovat, a to investovat do různých oblastí. Stejně tak podporuji změny v rozpočtu, které zde přednesly mé kolegyně, kdy navrhují navýšení prostředků na platy pracovníků v sociálních službách. Tyto dva záměry se vhodně doplňují. Bez adekvátních platů budeme mít zejména v pobytových sociálních službách čím dál závažnější personální problémy. Bez kvalitního, motivovaného a v práci spokojeného personálu nelze zajistit kvalitní péči v sociálních službách.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Václav Zemek. Děkuji panu poslanci Zemkovi.
A proč navrhuji tuto položku? Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský ještě. Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Klaška.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, omlouvám se, udělal jsem chybu, která se stává jednou za deset let.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Ano, děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. I když pan ministr nepřipouští, že by se mohla snížit kapitola obsluhy státního dluhu, přesto bych ho chtěla přesvědčit ve svém pozměňujícím návrhu o důležitosti přesunu těchto finančních prostředků právě na platy zaměstnanců v sociálních službách. Já jsem vás v prvním čtení zákona o státním rozpočtu seznámila s platovými podmínkami v sociálních službách. Dneska to tady už opakovaně zaznělo.
Děkuji.
Já také děkuji, paní předsedající. Já vím, že pánové jsou ještě schopní, že ty sociální služby nebudou potřebovat, ale časem dojde i na ně. Bohužel jsem to nenašla ani v tabulce rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor tuto změnu podpořil. Vím, že zazněly i na výboru pro sociální politiku poznámky od koaličních poslankyň, že je to nekoncepční. Já si kladu otázky - v čem nekoncepční. Že vezmu prostředky z hmotné nouze a přesunu je na navýšení pracovníků v sociálních službách? Že finanční prostředky přesunu z kapitoly, která je dlouhodobě kritizovaná? Že prostředky, které jsou vypláceny na nataženou ruku, chci dát lidem, kteří poctivě a každý den vykonávají péči o staré, nemocné a zdravotně postižené? Tomu opravdu nerozumím, to mi rozum nebere! Proto, abych vás přesvědčila o práci těchto lidí, dovolila jsem si vám připravit takový krátký exkurz do jejich práce, abyste si uvědomili, co se skrývá za těmi penězi, o kterých dnes už tady byla řeč. Zaměstnanci v sociálních službách poskytují přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně, oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieně, podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Vykonávají základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických společenských návyků až po jejich fixaci, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity. Zabezpečují zájmovou kulturní činnost a provádějí asistenční činnost a osobní asistence. Poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizace. Organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti v územním celku. Sociální pracovník v přímé péči pracuje s písemnou dokumentací klientů, stanovuje individuální plány a cíle klientů a zodpovídá za jejich plnění, pracuje s ústavním informačním systémem. Provádí záznamy o realizaci činností dle individuálního plánu klientů, komunikuje s klienty a příbuznými.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Souhrnný ukazatel výdaje celkem se zvýší o 100 milionů korun, specifický ukazatel vysoké školy se zvýší o 100 milionů korun. Není to nárok na státní rozpočet ani na dluh. Jedná se o to, že z kapitoly Úřadu vlády by se snížily výdaje o 50 milionů korun. Po dohodě s Grantovou agenturou o 25 milionů z Grantové agentury a 25 milionů z Technologické agentury, aby se tím posílily vysoké školy.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Dva z nich se týkají stejné oblasti, pouze se liší částkou, o kterou by se mělo jednat. Když se tu našlo před časem více než 60 poslanců, kteří byli schopni ochotně podepsat změnu legislativy, která by vrátila trestný čin hanobení prezidenta, tak věřím, že se zde najde alespoň stejný počet těch, kteří tímto konkrétním krokem dají najevo, že nesouznějí se zahraniční politikou prezidenta republiky. Nesouznějí s tím, jaké země a režimy vnímá jako důležité partnery. Jen připomínám, že se jedná velmi často o nedemokratické autoritářské, či dokonce totalitní režimy. Máme jako poslanci poměrně málo možností, jak účinně vyjádřit svůj nesouhlas s tímto počínáním prezidenta Zemana. Za zahraniční politiku je samozřejmě odpovědná vláda. Nicméně té se buď nedaří, nebo příliš nechce napravovat škody, které prezident Zeman páchá. A my máme právě tímto krokem, tímto konkrétním opatřením možnost ovlivnit alespoň symbolicky tyto jeho kroky a de facto vyslat i signál vůči společnosti, že nesouhlasíme s tím, jak reprezentuje Českou republiku prezident Zeman v zahraničí, že nejsme spokojeni s tím, jaké výroky na stranu našich strategických partnerů, jako jsou země Evropské unie, země NATO, což se, doufám, shodneme, že jsou opravdu strategičtí partneři, tedy byl schopen pronést, a proto vás žádám a prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Další pozměňovací návrh se týká zcela jiné oblasti. Vím, že za mnou prakticky bude následovat jeden z takových návrhů taktéž od kolegyně Hnykové. Těch sociálních služeb je celá řada a jsou velmi potřebné. Občané je určitě využívají a potřebují mnohem víc než 238 nových úředníků, kteří by posílili stavy nad rámec toho, co kdy bylo potřeba na Ministerstvu práce.
První pozměňovací návrh. Proto při realizaci těchto často i smluvně uzavřených projektů budou na další nezbytné výdaje organizace tyto prostředky chybět. Navýšení této kapitoly o 375 mil. korun. Zdůvodnění. Mezinárodní situace se poslední roky velmi rychle zhoršuje. Vyspělé země mají zásoby ropy a ropných produktů na 120 dnů. Rozumné a postupné navyšování strategických zásob a modernizace pohotovostních zásob by měly být prioritou vlády. Například zdroje nočního vidění pro noční osvětlení jsou značně zastaralé a dávno překonané z hlediska efektivity i spolehlivosti. Odůvodnění. Jestli bych mohl poprosit trošku klidu...
Prosím, pane předsedo.
Za druhé. Za další. Za další. Pozměňovací návrh Drážní úřad. Tuto částku navrhuji navýšit na úkor položky na údržbu silnic, a to následovně. Alespoň tak vystupovali na hospodářském výboru jeho zástupci.
Odůvodnění: Takto pomáháme krajům opravovat krajské silnice už dva roky. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Klaškovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tato budova, jak mnozí jste již zaznamenali i v médiích, je budova, která je velmi stará a používala se v době komunismu k mučení politických vězňů. Je to památka, která si zaslouží opravu a zaslouží si investici. Toto samozřejmě není pravda. Je to v tabulce, která se jmenuje pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2017, které rozpočtový výbor nepřijal. Tato položka je každý rok asi čtyřnásobně převyšující reálný požadavek. Ještě bych chtěla tady k tomuto bodu dodat, že vlastně díky tomu, že jsem podala pozměňovací návrh na rozpočtový výbor, tak se rozvinula opět debata ohledně věznice v Uherském Hradišti a bylo poukázáno na to, že opravdu Ministerstvo financí zřejmě nedopatřením nezačlenilo žádnou částku do rozpočtu, přestože toto bylo slíbeno a byl podaný pozměňovací návrh kolegy Sedi ze sociální demokracie, který navrhuje 15 mil. korun. Tento pozměňovací návrh prošel rozpočtovým výborem. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážení dva pánové ministři, kteří jste tady na projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů tohoto roku, zbyli. Dámy a pánové, plánovaný schodek státního rozpočtu pro rok 2017 je 60 miliard korun. Výše schodku je vzhledem k úrovni ekonomického růstu neobhajitelná, pane ministře Babiši. Aktuálním ekonomickým parametrům jednoznačně přísluší vyrovnaný rozpočet. Mě skutečně nenapadlo jiné vysvětlení, než že ministr financí Andrej Babiš si nevěří a není jistý, že by tohoto vyrovnaného rozpočtu byl schopen v roce 2017 dosáhnout. Proto předložil rozpočet ztrátový, schodkový a v případě, že se mu to podaří, to bude potom vydávat za své vítězství, že dosáhl vyrovnaného rozpočtu. Nejistota Andreje Babiše.
Je odborným garantem pro poskytování kvalitní sociální péče ve směnném provozu. Zná aktualizované standardy kvality sociálních služeb na oddělení a je s nimi seznámen. Spolupracuje a vytváří kvalitní sociální dokumentaci. Spolupracuje se zdravotními sestrami a dalšími pracovníky v sociálních službách. Zajišťuje a kontroluje u jí svěřených pracovníků ve směně kvalitní provádění aktivní sociální péče, zvláště pak naplnění individuálních cílů klientů. Ředitelé jednotlivých zařízení volají, že už jim nestačí jenom pracovníci, kteří mají základní vzdělání a akreditovaný kvalifikační kurz, ale že chtějí daleko lépe připravené sociální pracovníky právě pro péči o své klienty. Ti, kteří pracují v sociálních službách, vědí, co nás stálo úsilí, abychom sociální služby dostali na takovou úroveň, jako je dnes. Není to práce jenom jednoho člověka, ale celého týmu. Proto bych se, vážení, velmi přimlouvala, abychom společně podpořili pozměňující návrh, a tak zlepšili život zaměstnanců v sociálních službách. Protože nikdo z nás, já to opakuji stále, nevíme, kdy budeme potřebovat sociální služby. Tu nám mohou poskytnout pouze zaměstnanci, kteří budou řádně ohodnoceni. A já myslím, že by společnost k tomu měla přistoupit a my zde také.